Obdobný způsob určení věkové hranice používají i jiné právní předpisy, jako například zákoník práce, školský zákon nebo občanský zákoník. Navrhovaná změna současně odpovídá jak legislativním pravidlům vlády, tak požadavku na bezrozpornost právního řádu. Smyslem tohoto návrhu je, aby správa poplatku co nejméně zatěžovala nezletilé a osoby omezené na svéprávnosti, když správu jejich majetku fakticky vykonává zákonný zástupce nebo opatrovník. Současná právní úprava tak působí diskriminačně. Vážené kolegyně, kolegové, děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, paní poslankyně, a nyní pan poslanec Miroslav Zborovský, zatím poslední řádně přihlášený do obecné rozpravy.
Děkuji za slovo. Byly tedy oproti původnímu návrhu mírně navýšeny s tím, že některou z budoucích novel případně dojde k jejich dalšímu navýšení, pokud dojde k růstu nákladů na odpadové hospodářství. K tomu v současné době skutečně dochází v důsledku nárůstu inflace a cen energie i dalších složek, které mají vliv na náklady odpadového hospodářství obcí. Děkuji za pozornost.
Nikoho dalšího do obecné rozpravy neeviduji.
Stanovisko Ministerstva financí je neutrální. Důvod je jednoduchý, protože je to příjmem obce. Myslím, že každý z nás se může podívat, kolik platí ve své obci. Stanovisko bylo, je a zůstane neutrální, protože se to týká místních rozpočtů.
Jako první vystoupí v podrobné rozpravě paní poslankyně Eliška Olšáková, připraví se paní poslankyně Zuzana Ožanová a potom pan poslanec Miroslav Zborovský.
Děkuji za slovo. Já bych se ráda v podrobné rozpravě přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který byl nahrán do systému.
Děkuji.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Ptám se, zda někdo další se ještě hlásí do podrobné rozpravy? Ptám se pana ministra, zda chce závěrečné slovo? Také nechce závěrečné slovo.
Toto je skutečná vizitka Fialovy vlády a její nečinnosti. Současná...
Já se moc omlouvám, pane předsedo, ale v levé části sálu poprosím o ztišení. A už opravdu poprosím, abyste se přesouvali do předsálí, nebo budu muset jmenovat jednotlivé poslance, kteří nedodržují klid tady v sále.
Drasticky vzrostly také ceny potravin. Naše recepty jsou dlouhodobě jasné. Jde o nastavení nízkých cenových stropů přímo u výrobců elektřiny, o snížení sazby daně z přidané hodnoty u energií, vody, léků a základních potravin až na nulu. V Evropě to funguje. Jen vláda Petra Fialy z ODS a její poradci posílají dokonce veřejně občany na nákupy do Polska a vláda nedělá proti zdražování vůbec nic. Vláda naopak ještě plánuje výrazné zvýšení daně z přidané hodnoty u mnoha druhů zboží a služeb denní potřeby, což povede jen k dalšímu zdražování, dalšímu růstu inflace a ke zhoršování sociální a existenční situace našich občanů. A já na to můžu říct jedinou věc. Měli byste skutečně odejít a už to nechat někomu jinému.
Další je tedy přihlášena paní poslankyně Balaštíková a následuje paní poslankyně Adámková s několika přihláškami, nyní už je to tedy s pětiminutovým limitem. Nyní vystoupí paní poslankyně Adámková se svými návrhy. Dobře, děkuji, ujasněno.
Děkuji, paní předsedkyně. Co mě k tomu vede? Vede mě k tomu pořád nedostatek informací k tomu, co se zámkem Štiřín bude. Já už jsem tady vystupovala několikrát a v médiích se pořád objevují ty samé informace. Pan ministr Lipavský se zbavuje zámku Štiřín, dává ho k dispozici vládě, pokud to shrnu, a co bude dál, nikdo neví. Tušíme asi, že vláda chce zámek prodat. Ale je tady mnoho a mnoho otazníků. Mě by zajímalo, proč v loňském roce proběhly investice v zámku Štiřín za více než 20 milionů korun předtím, než zámek byl uzavřen. Zajímalo by mě, jakým způsobem se vláda tohoto majetku bude zbavovat. Jakou metodou? Dražbou, nebo jak? To, co mě zajímá dále, a ony ty informace pomaličku ale jistě prosakují, je to, co třeba bude s historickou budovou České pošty v Jindřišské? Budeme prodávat státní podnik Budvar? Budeme prodávat další nemovitosti, kulturní památky, které jsou nevýdělečné? Dočkáme se třeba toho, že ve finále budeme prodávat Karlštejn, který jsme teď nákladně opravili? Prosím o zařazení tohoto bodu jako první bod dnešního jednání, protože ho považuji za velmi důležitý.
Prosím, máte slovo.
Vážení kolegové, vážené kolegyně, já bych vás poprosila o zařazení nového bodu na pořad schůze s názvem Opatření vlády na pomoc postiženým zemědělcům v souvislosti s přemnožením hraboše polního, protože je to téma, které aktuálně velmi trápí české zemědělce, a to zejména na jižní Moravě a na Vysočině. Podle zemědělců sílí na jižní Moravě a Vysočině kalamita hraboše polního. Kritický je se začátkem jara počet 50 aktivních nor na hektar, na některých místech je jich ale v současné době až 350 a více. Téměř ve všech okresech na Vysočině přemnožení překročilo pětinásobek prahu škodlivosti. Ten zároveň zmínil, že nebezpečí značných škod hrozí jak na Třebíčsku, tak na Jihlavsku, Žďársku a Pelhřimovsku, což je vlastně prakticky na celé Vysočině. Někteří zemědělci už museli zaorat v loňském roce vysázené plodiny. Postižena jsou nejen pole osetá obilovinami, ale i vojtěškou, jetelem a dalším plodinami. Reálně hrozí nedostatek krmiva pro hospodářská zvířata, v nejpostiženějších oblastech zemědělci hlásí až 18 000 nor na hektar. Je sice hezké, že zemědělci mohou používat Stutox, ale je naprosto iluzorní si myslet, že by bylo možné do každé nory nasypat tři až pět granulí.
Pan předseda Radim Fiala navrhuje nový bod na pořad schůze, a to pod názvem Diskuse o změnách DPH. Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu. Pan poslanec Novák také navrhuje zařadit nový bod pod názvem Informace premiéra Fialy ke stavu inflace a výši cen potravin. Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu. Pan poslanec Kettner navrhl nový bod, a to pod názvem Institucionalizace asistentů pedagoga. Ptám se, kdo je pro? A poslední návrh přednesla paní poslankyně Mračková Vildumetzová. Navrhuje, abychom bod 49, tedy sněmovní tisk 54, zákon o platech představitelů státní moci, zařadili pevně, a to jako třetí bod dnes. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Návrh nebyl přijat. Tento sněmovní dokument uvede předseda rozpočtového výboru pan poslanec Josef Bernard, kterého prosím, aby se ujal slova, současně přednesl také návrh usnesení Poslanecké sněmovny, ale ještě než mu slovo udělím, tak vás, kolegyně a kolegové, opět žádám o ztišení.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Rozpočtový výbor projednal tento návrh usnesení na své minulé schůzi minulý týden a Poslanecké sněmovně doporučuje, aby přijala následující usnesení, které nyní musím přečíst: "Poslanecká sněmovna stanoví harmonogram projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2022 a jeho kapitol včetně vztahu státního rozpočtu k rozpočtům státních fondů v roce 2022 takto: Poslanecká sněmovna přikazuje k projednání: Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2022 včetně souhrnu kapitol a stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu rozpočtovému výboru a stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2022 kontrolnímu výboru; Kapitoly státního závěrečného účtu se v něm přikazují jednotlivým výborům, tak jak jim přísluší. Děkuji za pozornost.
Pokud tomu tak i nadále zůstane, končím všeobecnou rozpravu. Vidím, že ještě proudí kolegové a kolegyně do sálu. Hlasování číslo 84, přihlášeno 167 poslanců a poslankyň, pro 148, proti žádný. Znamená to tedy, že jsme návrh usnesení schválili. Nyní vystoupí pan poslanec David Štolpa, připraví se paní poslankyně Zuzana Ožanová.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, za mě pouze rychlá vsuvka k novele zákona o místních poplatcích. Jsem přesvědčen, že je konečně potřeba vyřešit současný závadný stav, v rámci kterého vzniká nerovné postavení mezi poplatkovými subjekty ve vztahu k možnosti uplatnění jejich práva podle toho, zda znají, nebo neznají judikaturu Nejvyššího správního soudu, judikaturu, která právě nad rámec zákona rozšířila okruh případů, kdy se lze domáhat vyměření místních poplatků rozhodnutím. Jsou potom totiž známy reálné případy, kdy některé obce přes povinnost stanovenou zákonem o místních poplatcích vyměřit poplatky, pokud nejsou zaplaceny včas anebo ve správné výši, tuto povinnost nedodržují. Chtěl bych tak předpokládat, že navrhovaná právní úprava bude mít pozitivní dopad na obecní rozpočty, a to především z hlediska snížení nákladů vynaložených na správu místních poplatků. Doufám také, že zpřesnění postupů správce poplatků, ke kterému dojde díky této novele, nepovede zároveň k zásadnímu odklonu od existujících postupů správců místních poplatků a například třeba rovněž k nutnosti zcela nového proškolení všech úředních osob. Děkuji za pozornost.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji pěkné odpoledne.
Já jsem chtěla reagovat na svoji předřečnici, paní Elišku Olšákovou. Třeba máte územní plány a v těch územních plánech ještě ani nemáte ty stavební parcely vedeny jako stavební parcely.
Já vám děkuji.
Ale může se taky stát, jak to říkáte vy, a věřím, že to budou poplatky, které se budou platit, jakmile se nějakým právním aktem ten poplatek stane stavebním. Takže toto je cílem toho pozměňovacího návrhu.
Já vám děkuji. Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty.
Jenom na vysvětlení.
Nyní paní poslankyně Berenika Peštová a paní poslankyně Věra Kovářová, obě faktické poznámky.
Já jsem řekla, že souhlasím v tomto s Ministerstvem financí, že by to mělo být až poté, co bude zkolaudováno.
Já vám děkuji. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se paní poslankyně Eliška Olšáková.
Děkuji za slovo. Tam bývá často rozpor. Takže tam jenom, aby to při posuzování potom na Ministerstvu financí bylo zohledněno.
Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, k tisku 307 podávám čtyři pozměňovací návrhy, které vycházejí ze stanovisek Moravskoslezského kraje k tomuto tisku. Jsem si vědoma situace, že již na rozpočtovém výboru ministerstvo nedoporučilo tyto pozměňovací návrhy, nicméně opět je přednesu. Některé obce proto v praxi přistupují k zavádění různých typů osvobození, nejčastěji pro případy užívání veřejného prostranství. Návrh by měl tyto situace efektivně řešit.
Myslím si, že tato norma není nikterak konfliktní a že není nutno ji nějak dále komentovat.
Děkuji, pane poslanče. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova? Nemáme žádný návrh, který bychom měli hlasovat, zahajuji tedy podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prosím.
Děkuji, vážená paní předsedající.
Děkuji, pane zpravodaji. Pane ministře? Tedy ukončili jsme podrobnou rozpravu. Kdo je proti? Hlasování číslo 85, přihlášeno 165 poslanců a poslankyň, pro 124, proti žádný. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji. Nyní bychom přistoupili k projednávání bodu 1, já tedy tento bod otevírám. Jedná se o Ministr Nekula, prosím tedy, ujměte se slova.
Hlavním cílem návrhu je uvést vnitrostátní právní úpravu do souladu s evropskou legislativou, konkrétně s nařízením Evropského parlamentu a Rady, jehož podstatou je sjednocení reportingových povinností, které jsou prováděny s využitím prostorových dat a s prováděním rozhodnutí EU, kterým se provádí směrnice INSPIRE. Gestorem za implementaci směrnice v České republice je Ministerstvo životního prostředí, které při implementaci spolupracuje s řadou subjektů. Seznam témat prostorových dat se nově přesouvá z prováděcího právního předpisu do přílohy zákona. Národní datová sada je tvořena daty jednoho nebo více povinných subjektů. Data jednoho povinného subjektu jsou například katastrální mapa, jejímž zdrojem za Českou republiku je Český úřad zeměměřický a katastrální. Koordinátoři prostorových dat jsou určeni vzájemnou dohodou v koordinačním výboru pro INSPIRE, který je poradním orgánem ministra životního prostředí. Vzájemná dohoda mezi koordinátory fakticky funguje již několik let, současná novelizace dohodu pouze legislativně ukotvuje. Ministerstvo životního prostředí souhlasí se všemi pozměňovacími návrhy schválenými výborem pro životní prostředí. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu.
"Výbor pro životní prostředí III. zmocňuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o výsledcích projednání tohoto návrhu zákona na schůzi výboru pro životní prostředí;
Takže to jsou ty hlavní důvody ke změně této formy. Mimochodem, změna formy na státní podnik byla doporučena Legislativní radou vlády. To jsou ty hlavní záležitosti. Potom hospodářský výbor doporučuje dál k projednání tento zákon. Omlouvám se, děkuji za doplnění. A potom už je pouze pověření výboru. Děkuji paní předsedající za ten text.
Děkuji, pane zpravodaji. Kdybyste mně ale to usnesení vrátil, budu vám vděčna. Takže do obecné rozpravy se hlásí pan poslanec Marek Novák. Prosím, máte slovo, a připraví se pan zpravodaj Lochman.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte mi pár poznámek v rámci tohoto sněmovního tisku. Tento věcný záměr zákona připravila minulá vláda pod vedením premiéra Andreje Babiše, předložila ho v srpnu 2021, a já moc děkuji, že tato vláda v tomto případě navázala a dále pokračovala v transformaci Ředitelství silnic a dálnic, protože ta transformace mimo jiné přinese lepší právní subjektivitu, širší možnost finančního ohodnocení a motivaci profesionálů, které v této oblasti potřebujeme, dále výrazně širší a větší možnosti při správě vlastního majetku, jako je například operativní možnost instalace informačních systémů, ale také právě systémů na kontrolu přetížených kamionů a také systémů na okamžité vybírání pokut za přestupky.
Děkuji, pane poslanče.
Děkuji, paní předsedající. To je asi obecně k odůvodnění. Potom se k tomu návrhu přihlásím v podrobné diskusi.
Není tomu tak, obecnou rozpravu tedy končím. Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj také nemá zájem. O slovo se přihlásil pan poslanec Stanislav Blaha. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji.
Apelovala jsem formou interpelace na pana premiéra, aby zvážil svolání zvláštního zdravotního konzilia, které se bude zabývat příčinami aktuální lékové krize, vysoké nemocnosti, sníženou účinností antibiotik a provázaností s jejich nedostatkem. Zatím bez reakce. Tímto ho srdečně zvu a říkám mu to v dostatečném předstihu. Samozřejmě oficiální pozvánka půjde záhy. Vážené dámy, vážení pánové, pravda je taková, že koho se léková krize přímo nedotkla, těžko si problém uvědomí. Bohužel rozsah pacientů, kteří již na výpadek toho či onoho léku narazili, roste neuvěřitelnou rychlostí. Opravdu stačí udělat pár kroků od Poslanecké sněmovny - já to udělala minulý týden - do jakékoli lékárny a zeptat se přítomného pracovníka na jeho zkušenosti z posledních týdnů. Můžete si být jisti, že nic uspokojivého se nedozvíte. Když jsem natáčela minulý týden na toto téma video v jedné lékárně kousek od Poslanecké sněmovny, řekl mi její spolumajitel, že podepíše všechno, co jsem řekla, a že rád přijde i na náš kulatý stůl, čehož si samozřejmě nesmírně vážím. Těch příběhů jsou spousty. Bohužel musím jednoznačně říct, že Ministerstvo zdravotnictví lékovou krizi zatím dostatečně neřeší. Chybí možnost řízené distribuce, to znamená, aby stát mohl distributorům mluvit do toho, kolik, kam a jakého zboží mají dodat. Chybí iniciativa, která by směřovala k tomu, aby stát vstoupil do oblasti řízení zásob a distribuce léčiv v případě kritických výpadků napřímo. Není dostatečně využita role velkodistributorů, případně správy státních hmotných rezerv. Například ve Finsku může díky tomu stát řídit nejen dodávky do lékáren, ale i samotné skladové zásoby. A je legitimní otázka, jakou hodnotu má tato bezpečnost pro Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Zatím se zdá, že spíše nevalnou. Velkou kapitolou je podpora lékové soběstačnosti. Neměl by stát hledat cesty, jak spolupracovat s tuzemským farmaceutickým byznysem na zvýšení soběstačnosti u kriticky důležitých léků, jako například v Rakousku nebo ve Francii? Paní předsedkyně Poslanecké sněmovny - použiji ten výraz - se vyjádřila štítivě na adresu asijského telefonního přístroje na řečnickém pultíku jako jedovatého pavouka. Všichni jsme viděli to video, nebo možná většina z nás, ale skutečnost, že naše země je totálně závislá na Číně a Indii u velké části účinných látek, se zdá už její politické straně TOP 09 tolik nevadí. Já bych se toho opravdu nerada dožila a nechci, aby se toho dožily moje děti a vnoučata. Za prvé je to akutní nedostatek léků napříč Českou republikou. Za druhé je to antibiotická rezistence. Je celistvý přístup dostatečně podporován formou úhrady od zdravotní pojišťovny jako ve Švýcarsku či Německu, nebo svádí k jednoduššímu použití antibiotik? Za třetí, systémová střednědobá řešení, podpora domácí produkce, posílení role státu při distribuci kriticky důležitých léčiv, analýza a aplikace funkční praxe ze zahraničí. Z tohoto důvodu prosím o zařazení mimořádného bodu s názvem Nedostatek antibiotik v České republice jako první bod dnešního jednacího dne. Využívám toho, že tu sedí ministr zdravotnictví, a zcela určitě bude schopen na tyto mé otázky odpovědět, Za mě musí být schopen.
Návrh nového bodu byl poznamenán.
Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, žádám o zařazení bodu, který jsem nazval Řešení předražených potravin v Česku. Budu rád, pokud se tento bod dnes otevře, protože dostáváme se do stejné situace, jako jsme se minulý rok dostávali v rámci cen energií. Podcenili jsme fatálním způsobem boj s inflací, ačkoliv jsme na to mnohokrát upozorňovali, nechalo se to v rukou národní banky.